Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor projednal daný tisk na své schůzi 10. října 2018 a doporučil ho schválit ve znění jednoho pozměňovacího návrhu.
Náš tehdejší návrh o jeden jediný hlas neprošel do druhého čtení. My jsme navrhovali, že právě v tom druhém čtení jsme mohli ve společné rozpravě hovořit o obou zákonných návrzích, nicméně samozřejmě akceptujeme, jak hlasování dopadlo. V konečném důsledku toto má samozřejmě i pozitivní vliv na obraz České republiky v očích turistů, kteří sem přijíždějí. Chtěl bych říci, že klub Starostů a nezávislých, byť jsme měli jinou představu o tom, jak rychle a jaký návrh by měl být podpořen, podpoří i tento vládní návrh zákona, protože meritorně sleduje stejný cíl. Danou věc jsem konzultoval jak se zástupcem České národní banky, tak se zástupci dTestu, kteří se dlouhodobě věnují právě ochraně spotřebitelů. A dovolte mi, prosím, abych přečetl v této chvíli názor dTestu na zrušení předsmluvních opatření: "Ochrana slabší smluvní strany, kterou je vždycky spotřebitel, je zajišťována zejména informační povinností na straně podnikatele tak, aby i neprofesionál, kterým je spotřebitel, obdržel jasným a srozumitelným způsobem dostatek informací, aby mohl učinit rozhodnutí ohledně uzavření smlouvy. Zrušení informační povinnosti je proto v rozporu s principem ochrany slabší smluvní strany a snižuje standard této ochrany. Již nyní řada zákazníků smlouvu neuzavře poté, co se seznámí s podmínkami směny dopředu." Chci jenom poukázat na to, že předsmluvní opatření u veškerých transakcí, a nejenom u transakcí přesahujících 1 000 eur, kterých je menšina, tak tyto předsmluvní informace byly kvalitním institutem té dosavadní podoby směnárenského zákona. My přicházíme s vylepšením, evidentním a jednoznačným, na kterém se všichni shodneme, to je možnost reklamace, ale zároveň v tom zákoně rušíme něco, co fungovalo. Ty předsmluvní informace prostě svůj jednoznačný smysl měly. Já jsem četl argumenty jak rozpočtového výboru, tak paní ministryně, tak si umím představit prostřednictvím pana předsedajícího argumenty pana poslance Nachera. Dopředu avizuji, že i bez tohoto pozměňovacího návrhu zákon jako celek podpořím. Stejně tak moji kolegové z klubu.
Děkuji za slovo. A já bych si velmi přál, aby v uvozovkách zvlášť ti poctiví z toho něco měli.
Poprosím i kolegy z vašeho poslaneckého klubu, aby vás nerušili při vašem projevu. Prosím, pokračujte.
Jak situace na České správě sociálního zabezpečení, lékařské posudkové služby, tak na posudkových komisích Ministerstva práce. To jsou dvě instituce, kde v současné době je nařízeno krizové řízení, protože ani jedna z institucí nezvládá vyřizovat dávky. Posudkové komise na Ministerstvu práce a sociálních věcí měly v září zhruba tak 9 000 nevyřízených žádostí, 6 000 po prodloužené lhůtě na vyřízení. Za další hrozí další nárůst nedodělků na posudkových komisích. Další - může hrozit nedodržení principu rovnosti. Další riziko - nedodržení principu rovnosti u lékařů. Další riziko - nedořešená struktura organizace práce, vyšší časová náročnost metodické a kontrolní činnosti bez znalosti tzv. nepojistných agend -
Paní poslankyně, já vás znovu přeruším a prosím kolegy a kolegyně, tentokrát v levé části tohoto sálu, aby vytvořili podmínky pro dokončení vašeho vystoupení. Prosím, pokračujte.
Další riziko - v případě odlišné dislokace snížená možnost operativního využívání pracovního potenciálu zaměstnanců a z toho plynoucí potenciální riziko nárůstu dalších nedodělků. Dále - dosud ve spisové dokumentaci pouze písemné posudky posudkových komisí ministerstva, omezené využití dostupných dat a prodloužení délky posudkového řízení v případě nutnosti využívání dvou oddělených aplikací pro lékařskou posudkovou službu. A v neposlední řadě - osoby se zdravotním postižením podávající opravný prostředek do budoucna přijdou o možnost odbornějšího a pečlivějšího komisionálního posouzení posudkovou komisí. Toho nebude možno dosáhnout ani v přezkumném soudním řízení. Posouzení zdravotního stavu posudkových komisí Ministerstva práce je vyhrazeno pouze pro řízení ve věcech důchodového pojištění.
Děkuji, paní poslankyně. Pokračujeme v obecné rozpravě. Nyní je přihlášen pan poslanec Sklenák. Připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová.
Dámy a pánové, dovolte, abych i já vám představil pozměňovací návrh, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím. Tento pozměňovací návrh odkládá zavedení elektronické neschopenky. Bohužel stav je takový, že technicky tato oblast není připravena.
Návrh byl zamítnut.
V rámci Evropské unie byl tedy přijat přímo použitelný předpis, jehož cílem je usnadnit volný pohyb osob tím... Děkuji, pane předsedající. V případě výpisu z rejstříku trestů by tedy ten, kdo o to výslovně požádá, zdarma kromě samotného výpisu obdržel ještě formulář, který bude sloužit jako překlad do jazyků jiných členských států, a na základě toho potom takový dokument bude moci být použit v jiném členském státě, aniž by bylo potřeba pořizovat oficiální úřední překlad. Týká se to pouze výpisů, které budou tedy ovšem bez záznamu. Tam, kde by byl záznam, tak tam by se tohle opatření neuvádělo. Jak už jsem uváděl, tak by to bylo tedy v rámci vydáno na požádání a bez zvláštního správního poplatku.
Tak já vás opravdu poprosím o klid. Pan ministr se nemůže opakovaně vyjádřit. Já vím, že se tady vidíme po víkendu, ale prosím, jestli projednáváte něco, co se netýká tohoto bodu, tak jestli byste to projednali před jednacím sálem. Děkuji, pane ministře.
Jak už řekl pan předsedající, to usnesení vám bylo rozesláno. V tom doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, a doporučil Poslanecké sněmovně, aby k tomu přijala dva pozměňovací návrhy, které máte uvedeny v tisku, jsou to body 4 a 5, kterými se tam doplňují některé technické záležitosti v návaznosti na elektronickou identifikaci.
V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu.
Jestli do té Poslanecké sněmovny přišel z úřadu práce, dostane jeho mzdu z úřadu práce. Už se dotyčnému nesníží životní úroveň. Nebo se mu razantně nezvýší životní úroveň, protože máme tady případy, že se mu razantně zvýší životní úroveň, ale nemůže chodit do hospody! Takže prosím vás, zkusme o tom diskutovat.
Děkuji. V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Benda.
A pak se najednou vidělo, že ti komunističtí funkcionáři, kteří zůstali sedět ve svých lavicích po kooptacích, berou náhrady za ředitele národních podniků. A ti, co přišli z kotelen a z podobných zaměstnání, berou náhrady za kotelny a podobná zaměstnání. Proto se řeklo - a je to tak všude na světě. Nevím o zemi, kde by se plat vysokých ústavních činitelů odvíjel od toho, jakým způsobem se tam ten člověk dostal. Možná že by to vyhovovalo některým magnátům, kteří tady dneska jsou, že by měli ty refundace v plné výši, ale pokládám to za velmi, velmi nešťastný nápad. Tak to první poznámka. Tento návrh přece není ani návrhem vlády. Který má pocit, že politika jemu osobně nemá přinášet peníze z jeho platu. Já být tak bohatý jako on, tak to také tak cítím. A k tomuto předsedovi vlády se připojí nadšenci od Pirátů, kteří nám sem chodí s tezemi, jako že se bojí jít doma do hospody. Pevně věřím, že budeme mít dostatek odvahy na to, abychom pro to ruce nezvedli. Ujišťovali vás tady už mnozí moji kolegové, každý, kdo to udělal, jenom splakal nad výdělkem. Nic mu to nepřineslo a byl za to bit. Má to nějaký vztah k platu soudců? Má to nějaká vztah k platu náměstků? Má to nějaký vztah k jiným platům? Tak oni tak říkali no, to je politické rozhodnutí. O tom dneska rozhodujeme. To je přece dnešní jediné rozhodnutí, do kterého nás natlačil premiér této země spolu s Piráty. Mě by zajímalo, jaké jsou vztahy. Má většina náměstků více než jejich ministr? Mají předsedové - Nejvyššího soudu, předseda Ústavního soudu více než premiér? Více než prezident republiky? Umí někdo tato čísla mi sdělit? A umí mi říct, jaká je v nich logika? Děkuji za pozornost.
Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Nikoho nevidím, že by se hlásil, tak obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova? Paní ministryně, pan zpravodaj? Ne, není. Takže můžeme přikročit k podrobné rozpravě, kterou zahajuji. Dává přednost.
Tak já se jenom přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 1417 a již jsem ho dostatečně zdůvodnil v obecné rozpravě.
Pan předseda Michálek přihlášený do podrobné rozpravy.
To je ošetřeno těmi koeficienty. Já jsem si vyžádal informaci. To jsou případy těch opakovaných absencí a snižování platů od Kanceláře Poslanecké sněmovny. O důvodech ztráty nároku má rozhodovat orgán Poslanecké sněmovny pověřený Sněmovnou. A teď mě pozorně poslouchejte. Poprvé předsedou Poslanecké sněmovny Milošem Zemanem v roce 1998 - to je pro kolegy z ČSSD. Ani v jednom případě však Sněmovna příslušný návrh nepřijala.
Ano, dobře, takže to tady ponechám do podrobné rozpravy. Rád bych, aby skutečně tento tisk byl projednán v důstojné atmosféře. Děkuji.
Já myslím, že jsme tady jasně slyšeli i od mého předřečníka, pana poslance Michálka od Pirátů, že jsou tady v podstatě tři varianty. Tou první variantou, kterou pan poslanec Michálek nazval jako extrémní a pro Piráty nepřijatelnou, je návrh SPD. Dokonce my v SPD odmítáme zvyšování platů představitelů státní moci včetně politiků. Všichni ostatní poslanci všech ostatních politických stran tento návrh nepodpořili. My si myslíme, že je to neadekvátní návrh. Já se tedy ke svému pozměňovacímu návrhu přihlásím samozřejmě ještě konkrétním číslem v podrobné rozpravě.
Prosím, pane místopředsedo Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, abyste šel nám všem příkladem, a než tento váš návrh projde, abyste nám to fakticky ukázal. To je část první.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. A třetí.
Dobrý den, dámy a pánové.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nyní faktická poznámka pana místopředsedy Okamury.
Nemají co dělat lékaři, protože všechno stíhali, byli dobře motivováni a odborní asistenti nemají stanoveny normy, protože vlastně nemohou brát práci lékařům posudkové služby. Takže trochu začarovaný kruh.
Je ještě zájem vystoupit v obecné rozpravě? Obecnou rozpravu končím. Paní ministryně, pane zpravodaji, máte zájem o závěrečné slovo? Zahajuji, otevírám podrobnou rozpravu. Děkuji.
Děkuji za slovo.
Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova ze strany pana zpravodaje nebo paní ministryně? Není zájem o závěrečné slovo. Zazněl zde v podrobné rozpravě jeden návrh, se kterým se nyní vypořádáme hlasováním. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Nyní jsme... nejsme připraveni na hlasování. Hlasujeme o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Lhůtu pro třetí čtení jsme zkrátili na sedm dní. Děkuji paní ministryni. Děkuji panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu. Prosím, pane poslanče.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ten návrh zákona je velmi krátký. To je všechno. Chtěl bych ještě avizovat, že o pozměňovacím návrhu budou hovořit zpravodajové a za předkladatele s prodloužením účinnosti souhlasím.
Děkuji panu poslanci Koníčkovi, který vystoupil za navrhovatele. Nyní prosím pana poslance Milana Ferance, který je zpravodajem rozpočtového výboru, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Já se ještě omlouvám, pane zpravodaji. Prosím, pokračujte.
Jenom krátce k té historii. Vláda ho projednala v lednu. Garanční výbor byl rozpočtový.
Dále pověřuje předsedu výboru a pověřuje zpravodaje. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášen pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Michálek.
Ano, děkuji za slovo, pane předsedající. A protože tato drobnost je tam plánována s účinností k 15. únoru příštího roku, tak po konzultaci i s Ministerstvem financí jsem si dovolil tuto věc načíst do tohoto tisku. Toť vše, děkuji.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Takže ještě jednou: rozšíření o tři slova: "a révy vinné".
Děkuji panu poslanci Válkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Dobře, děkuji, mám poznamenáno. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Dobře, tak to bylo potřeba přečíst v rozpravě. Takže máme oba výbory pokryté.
Já se nesmírně omlouvám. V životě by mě nenapadlo, že jako starý muž se dočkám toho, že při premiéře selžu.
Není tomu tak. Podrobnou rozpravu mohu ukončit. To je věc, kterou musíme hlasovat nyní. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tak já ještě počkám. Paní Maláčová je jistě připravena, ale nemohu jí dát slovo, protože by ji nebylo slyšet. Tak ještě chvilku. Myslím to opravdu vážně. Děkuji vám. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.

Nejdříve tedy pan zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Jan Volný.
Proto jsme připravili komplexní pozměňovací návrh, který administrativu zjednoduší, aniž by šel cestou, že zelenou naftu prostě zrušíme. Za takovéto zjednodušení administrativy by nám asi zemědělci příliš nepoděkovali. Návrh zemědělského výboru chce tyto cíle dosáhnout v podstatě takovými třemi kroky. Za druhé je to zavedení možnosti prokazování spotřeby minerálních olejů úředními evidencemi a využití ročních normativů těch nejlepších podniků minimální spotřeby k určení výše nároku na vrácení daně. Takže snížení počtu skupin osob provozujících rostlinnou výrobu a zároveň chov hospodářských zvířat pro účely vracení spotřební daně dělených podle intenzity chovu hospodářských zvířat ze tří skupin na dvě je jedním ze způsobů snížení administrativní zátěže. Úprava počtu sazeb i výše vratky je navrhována tak, aby ve srovnání s rokem 2018 zůstala zachována intenzita podpory. Z návrhu proto nevyplývá snížení podpory ani zvýšení nároků na státních rozpočet. Výhodou umožnění prokazování spotřeby minerálních olejů pomocí ústředních evidencí je pro dotčené subjekty zrušení povinnosti vést evidenci o skutečné spotřebě. Ta se omezí pouze na kontrolu správnosti údajů, které jsou vedeny v ústředních evidencích, respektive na kontrolu, zda byla daná plodina na konkrétním pozemku skutečně pěstována nebo bylo hospodářské zvíře skutečně chováno, ustájeno. Také prodloužením zdaňovacího období dochází ke snížení administrativní zátěže spočívající v prodloužení zdaňovacího období, a tedy snížení počtu podání při uplatňování nároků.